Kvůli chystanému snížení dotací v závislosti na velikosti podniku lze nicméně očekávat, že si tuto praxi větší zemědělské podniky nebudou moci do budoucna dovolit, protože by to znamenalo pouze další vytváření ztráty. Žádám vás tímto o podporu těchto mých pozměňovacích návrhů ve třetím čtení.
Také děkuji. Nyní poprosím paní poslankyni Marii Pošarovou. Paní poslankyně, máte slovo.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, přihlašuji se ke svým pozměňovacím návrhům u sněmovního dokumentu 391 a sněmovního dokumentu 392, kde důvodové zprávy jsou obsaženy v příloze v systému. Dle Nejvyššího kontrolního úřadu také Ministerstvo zahraničních věcí nemá vůbec celkový přehled o tom, s jakými mezinárodními organizacemi vlastně Česká republika spolupracuje, a že v této souvislosti rovněž neplní úkoly vyplývající z příslušných usnesení české vlády. Mnoho podstatnější a důležitější je silná a cílená finanční podpora domácích občanů a domácích firem touto krizí postižených a ohrožených. Proto navrhuji převod částky 1 miliardy korun z rozpočtového ukazatele Příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí do rozpočtového ukazatele kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj - Dotace Státnímu fondu podpory investic. Jde o velmi důležitý a potřebný projekt půjček mladým manželům a rodinám na pořízení či k rekonstrukci bydlení, což je v současné době záležitost prvořadého veřejného zájmu z hlediska podpory, porodnosti a udržitelné budoucnosti našich sociálních systémů. Vzhledem k omezenému objemu alokace rozpočtových prostředků může prozatím na tomto projektu participovat a využívat jej jen velmi omezený počet rodin a novomanželů. Poptávka výrazně převyšuje nabídku. Proto považujeme za nutný první krok navýšení objemu finančních prostředků v tomto rozpočtovém ukazateli na zhruba dvojnásobek současného stavu.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Dámy a pánové, pěkné dopoledne.
Jak jsem avizovala, tak se budou dotýkat hasičů a policistů. Tento pozměňovací návrh se opět dotýká v rámci dobrovolných hasičů, nákup cisternových automobilových stříkaček, dopravních automobilů a rekonstrukce hasičských zbrojnic.
Táži se tedy opět, jestli má ještě někdo zájem vystoupit v podrobné rozpravě? Pan ministr, ano, omlouvám se.
Děkuji za slovo. Budu velmi krátký. Pokud tam bude chyba, nebude hlasovatelný, tak to samozřejmě oznámíme včas.
Není zájem o závěrečné slovo. V tuto chvíli můžeme hlasovat o návrhu na vyřazení zbývajících neprojednaných bodů. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 158, přihlášeno 137, pro 137, proti nikdo. Výsledek: přijato. Tímto jsme tedy vyčerpali pořad 9. schůze. Pozvánky obdržíte obratem.
V návrhu státního rozpočtu byl objem finančních prostředků určených na vyplácení náhradního výživného oproti původnímu návrhu rozpočtu předchozí vlády snížen o 680 milionů korun, z 861 milionů korun na pouhých 181 milionů korun. Takto drastické snížení rozpočtových prostředků jej může velmi silně ohrozit. Těchto 100 milionů korun navrhujeme odebrat ze specifického výdajového ukazatele Aktivní politika zaměstnanosti celkem a snížení objemu finančních prostředků v této rozpočtové položce považuji za únosné a oprávněné. Uvedené finanční prostředky navrhuji odebrat ze specifického výdajového ukazatele Aktivní politika zaměstnanosti celkem, přičemž důvody tohoto přesunu jsem již argumentovala u předchozích pozměňovacích návrhů.
Děkuji za slovo. Dovolte mi stručné odůvodnění. Byla provedena analýza možností, definovány možné varianty, vybrána ekonomicky nejvýhodnější varianta a nyní je třeba zajistit zahájení realizace vybrané varianty. Aby nedošlo ke zdržení a posunu samotné realizace vhodného řešení v čase, je nezbytné navýšit objem výdajů Generálního finančního ředitelství, to znamená kapitoly 312 Ministerstvo financí, o 100 milionů korun. Projekt nDIS lze jednoznačně definovat jako nejvýznamnější realizovaný projekt resortu Ministerstva financí a je nezbytné podpořit jeho realizaci. Druhá část mého návrhu je zaměřena na samotné Ministerstvo financí, které zahájilo přípravné práce na realizaci akce zateplení střešního pláště a výměna oken, na kterou minulá vláda vyčlenila prostředky v celkovém objemu 280 milionů korun, a to ve dvou letech, 2022 a 2023, vždy po 140 milionech korun.
Pane poslanče, máte slovo.
V porovnání se státní podporou na rozvoj sportu, která byla v řádech miliard, musíte uznat, že objem alokovaných prostředků je podhodnocený, neodpovídající skutečným potřebám a dlouhodobě neudržitelný. A tak stojí za zvážení, zda v letech příštích tuto podporu nezvýšit, za což se přimlouvám. Po konzultaci s Českou radou dětí a mládeže víme, že organizace jsou schopné tyto prostředky v letošním roce bez problému utratit. Zároveň jsme ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy hledali zdroj, odkud by zmíněné finance šly přesunout, a tím je oblast kapitálových výdajů do veřejných vysokých škol, kde je rozpočtováno 500 milionů korun. Jelikož zde v sále je přítomno mnoho pracovníků s mládeží a komunálních politiků, kteří ze svých rozpočtů tyto organizace také podporují, věřím, že se podaří společně tento pozměňovací návrh prosadit. Předem vám všem děkuji za podporu tohoto návrhu ve třetím čtení.
Děkuji, pane poslanče, a nyní je přihlášen pan poslanec Vojtěch Munzar a připraví se pan poslanec Lubomír Metnar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Druhý pozměňovací návrh pod číslem 549 - opět navrhuji posílit rozpočet Ministerstva kultury o 10 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy, a to konkrétně na digitalizaci fotoarchivu ČTK prostřednictvím Národní knihovny. Digitalizace archivu neznamená jen moderní archivaci, ale umožní zejména pracovat s našimi archivními dokumenty efektivněji a zpřístupní to také tyto dokumenty široké veřejnosti. Oba dva návrhy, jak jsem řekl, jsou z hlediska dopadu do rozpočtu velmi skromné, ale velmi důležité, a žádám o jejich podporu ve třetím čtení. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Lubomír Metnar a připraví se paní poslankyně Lucie Šafránková. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Jsme v době, kdy se Evropa v důsledku napadení Ukrajiny ocitla ve velmi složité bezpečnostní situaci. Předem chci upozornit, že považuji za nevhodné v současné krizi sbírat politické body. Budu mluvit k věci bez ohledu na svou politickou příslušnost, protože mám za to, že tato krize stírá rozdíly mezi koalicí a opozicí. Všichni řečníci ruský útok ostře odsoudili, náš společný postoj vyjadřuje i deklarace, kterou jsme přijali. Zaznívala slova, jako je jednota, jednotný postup, soudržnost, sankce a nutnost zvýšení a zkvalitnění evropské obrany. Dále zaznělo, že obranné rozpočty byly dlouho obětovány a je nutné je stabilizovat a navyšovat. Je třeba se připravit na nové výzvy. Je nezbytně nutné zaměřit se na posílení strategické autonomie. Na tyto výzvy musí reagovat i Česká republika. Než přejdu k samotnému rozpočtu Ministerstva obrany, rád bych ocenil, že se vláda rozhodla poskytnout pomoc, a to nejen vojenského materiálu. Krize jsou velmi těžce predikovatelné, nikdo z nás před časem nepředvídal, že ke konci covidové krize vypukne bezpečnostní krize. My na takové krize musíme být připraveni, a proto je bezpodmínečně nutné, aby byl rozpočet obrany navýšen, byl stabilní a kontinuálně rostl. Z těchto důvodů navrhuji dva pozměňovací návrhy. Úprava rozpočtu umožní resortu obrany pokračovat v plnění úkolů vyplývajících s vládou dříve schválených koncepčních a strategických dokumentů a také zaručí jeho stabilní a kontinuální růst. Abych nehovořil, respektive abych hovořil konkrétně, je třeba se zaměřit na nákupy, jako jsou přepravní prostředky. Dneska vidíme problém s logistikou na Ukrajině. V mém prvním pozměňovacím návrhu se odráží i neuskutečněná valorizace platů vojáků. Naše vláda schválila valorizaci platů pro vojáky ve výši 1 400 korun. K inflaci by letos měl výrazně přispět růst cen energií.
Pozměňovací návrh má nulový dopad do celkových příjmů i výdajů státního rozpočtu 2022 a je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
U těch dvou menších částek - ČTÚ a ERÚ - jsem to nechal v té původní podobě.
Děkuji za slovo. První část je z výboru pro obranu. Druhé doprovodné usnesení je pro změnu z výboru pro bezpečnost.
Máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jde o to, že výdaje na protidrogovou politiku jsou dnes velmi podhodnoceny. Více najdete v důvodové zprávě.
A ptám se tedy, jestli ještě někdo z poslanců má zájem vystoupit v podrobné rozpravě?
Devět let jsme byli svědky toho, jak Miloš Zeman podkopával bezpečnost České republiky a systematicky podporoval Rusko.
Je to o částku 52 milionů korun.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Igor Hendrych a připraví se paní poslankyně Margita Balaštíková.
Děkuji za slovo. V podstatě jsem o tom už tady jednou hovořil. K tomu docházím na základě analýzy, kterou jsem tady už jednou představoval, kterou si nechalo zpracovat samo Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Nyní tedy paní poslankyně Margita Balaštíková a připraví se pan poslanec Karel Sládeček.
Děkuji za slovo. Ukazatel Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu byl zvolen, protože v minulosti zahrnoval prostředky určené na podporu speciálního školství. Děkuji za pozornost.
Role státu v podpoře prevence je nezastupitelná, zároveň jde o jediný dotační titul, který podporuje rodinná a mateřská centra v celé České republice. Ohroženými cílovými skupinami v rámci dotačního titulu Rodina jsou rodiny neúplné, které tvoří až 14 % všech domácností, z čehož více než 80 % jsou matky s dětmi. V neúplných rodinách žije 400 000 dětí, tedy zhruba 22 % všech dětí v České republice. Program rovněž pracuje s dětmi nebo s rodinami vedenými v sociálně-právní ochraně dětí či se zájemci o náhradní rodinnou péči. Tato problematika je součástí i aktuální koncepce rodinné politiky. Ale já bych rád, aby se prostředky právě dotačního titulu Rodina využívaly cíleně také do přímé podpory rodin, kde hrozí rozpad z různých důvodů. Ve stabilních rodinách se rodí nejvíce dětí a to nutně potřebujeme jako stát. Mají také nejvyšší míru finanční samostatnosti, a navíc dokážou pečovat i o nejstarší a jinak znevýhodněné členy rodiny. Proto prosím i o podporu tohoto pro mě důležitého pozměňovacího návrhu. Moc děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. Tak můžeme přejít k dalšímu a to je paní poslankyně Vladimíra Lesenská.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážení zástupci vlády, kolegyně, kolegové, rozpočet Ministerstva spravedlnosti hospodaří s finančními prostředky tří rozpočtových kapitol a plus minus v posledních několika letech s téměř stejnými prostředky nebo objemy. Jsou to výdaje na činnost Vězeňské služby České republiky. Je to bezpečnostní sbor, který zajišťuje výkon vazby, výkon trestu odnětí svobody, jakož i ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a správy soudů, při činnosti státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti. Vězeňská služba musí zajistit nákup potravin pro stravování vězňů, plynulý a nepřetržitý provoz věznic, nákup vody, paliv a energie a další výdaje spojené s nepřetržitou péčí o vězně. V souvislosti s rostoucí inflací a zvyšováním cen energií je již teď patrné, že navrhovaný rozpočet nebude dostatečný. Otázkou pouze je, ve kterém měsíci roku 2022 budou již finance nedostačovat a vláda bude muset tak jako tak rozpočet navýšit. Jen si nejsem jistá, že navyšovat rozpočet právě z nespotřebovaných nároků je ten ideální stav. A to jsem svůj návrh podávala v čase, kdy pohonné hmoty se cenově pohybovaly pod 40 korunami, nyní se již pohybují u hranice 45 korun.
Omlouvám se a máte slovo, pane poslanče.
Děkuji, vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Česká republika patří podle statistik v rámci EU dlouhodobě mezi členské státy EU s nejnižšími výdaji na podporu a rozvoj sportu. Je pochopitelné, že vzhledem k základním parametrům návrhu státní rozpočtu i kapitola 362 NSA zaznamená v roce 2022 meziroční propad. Pokles přesahující 20 % však není v souladu s koncepčními cíli státu v oblasti sportu ani s programem této vaší vlády v oblasti sportu. A budou předpokládám následovat i další kluby.
Nyní vystoupí pan poslanec Patrik Nacher a připraví se pan poslanec Robert Králíček.
Odůvodnění je také jasné. Nevychází to sice přímo ze zákona, že by tam vznikly nějaké dodatečné náklady jako v tom předchozím případě zastavování marných exekucí, ale vychází to z toho, že od 1. ledna mimo jiné nabyla na účinnosti novela zákona o elektronických komunikacích, která zvyšuje ochranu spotřebitele, například v podobě ochrany před tím otravným telemarketingem. To jsme tady také všichni schválili. Důvod je opět jasný.
Za minulého vedení kraje i z pozice krajského zastupitelstva byly vyčleněny finanční prostředky na podporu soukromých vlastníků, kteří byli významně postiženi kůrovcovou kalamitou. Jsem si vědom toho, že toto na sebe ve velké části převzalo Ministerstvo zemědělství. Nicméně domnívám se, že vzhledem k tomu, že v rozpočtu Kraje Vysočina se nenašly žádné finanční prostředky na to, aby se drobným vlastníkům lesa pomohlo. Chtěl bych požádat nejenom za vlastníky lesů, ale i za všechny, kteří se v těch lesích pohybují, o podporu svého pozměňovacího návrhu. Děkuji vám za pozornost.
protože jsem zaregistrovala, že jste četla jeho případné pozměňovací návrhy.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo.
Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, členové vlády, kolegyně, kolegové, děkuji moc za slovo. Pod tímto číslem jsou tři návrhy na změnu rozpočtu. Tyto obce skutečně mají malé rozpočty na to, aby se mohly pustit do nějakých větších investičních akcí. Oni jsou opravdu velmi závislí na národních dotačních programech. Proto tady navrhuji posílit tento dotační program o 180 milionů ze státního dluhu. Tolik asi ode mě k těmto návrhům v rámci státního rozpočtu.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Týká se rozpočtové kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu a rozpočtové kapitoly číslo 335 Ministerstvo zdravotnictví. Je to částka přemrštěná a o více než miliardu vyšší, než je rozpočet Ministerstva zdravotnictví. Nepotřebujeme v tak excesivní míře podporovat solární elektrárny. Pro občany České republiky potřebujeme, aby méně finančních prostředků putovalo na konta solárních baronů a více do standardního zdravotnictví. Proto má tento návrh za cíl vrátit do rozpočtu Ministerstva zdravotnictví potřebné finanční prostředky. Podle tohoto pozměňovacího návrhu se vládní návrh zákona o státním rozpočtu mění takto: V rozpočtové kapitole 335 Ministerstvo zdravotnictví se zvyšují výdaje tak, že se zvyšuje specifický ukazatel výdaje zvaný Lůžková péče, a to o 35 milionů korun.
Nyní vystoupí pan poslanec Jan Richter a připraví se pan poslanec Zdeněk Kettner.
Dobrý den. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já se hlásím ke dvěma sněmovním dokumentům. Už v minulém školním roce ty prostředky byly naprosto nedostačující. Jak říkám, ani v minulém školním roce to nestačilo.
V minulosti nejenom u nás, ale i celosvětově převážil názor, že nastal konec dějin a stabilita a plynulá progrese lidstva k lepším zítřkům je víceméně trvale zaručena, aniž by to bylo potvrzeno předchozím průběhem historických událostí. Bohužel se ukazuje, že komplexní společnosti, které mají mnohočetné vazby mezi svými prvky a dále i s jinými systémy, jsou na tyto krize mimořádně citlivé z důvodu dominového efektu. Možné dočasné zjednodušení a zefektivnění těchto vztahů a vazeb, a tím i komplexity společnosti, musíme brát v úvahu a tomu přizpůsobit veškeré naše uvažování, i tedy naši přípravu na tuto skutečnost, a to včetně návrhu rozpočtu.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený ministře zemědělství, vážení občané České republiky, dovolte mi vás seznámit s mými dvěma pozměňovacími návrhy. Omlouvám se. Ze zprávy o této kontrolní akci vyplývá, že Ministerstvo zahraničních věcí, které spolupráci s mezinárodními organizacemi koordinuje, nemá dostatečné informace k tomu, aby mohlo zhodnotit jejich přínosy. Ve zprávě se mimo jiné uvádí: NKÚ vyhodnotil, že nebyly naplněny předpoklady pro účelné poskytování prostředků mezinárodním organizacím. Opatření stanovená vládou České republiky, která mimo jiné sledovala dosažení úspor, nebyla řádně splněna. Navýšení finančních prostředků by mělo posloužit převážně na podporu nových začínajících včelařů a na podporu pro stávající včelaře, kteří mají zájem rozšířit svá včelstva a účinně bojovat proti chorobám včelstev. Bez včel je velice komplikované opylování. Bez dodatečné podpory by tak došlo ke snížení produkce nejen ovoce, ale i medu. Navíc v poslední době dochází k úbytku včelařů. O tento program se již opakovaně žádalo. V současné době je v České republice asi 650 000 včelstev. S tímto programem by souhlasila i Státní veterinární správa. Konkrétně se jedná také o návrh na snížení objemu výdajového ukazatele příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí. Tato částka se převede do výdajového ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství, podpora agrárního sektoru, dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu s tím, že se bude jednat o podporu chovatelů prasat, a to buď samostatně, nebo dotační titul, nebo urychleně jako kompenzace za nárůst cen energií v rámci současné krizové situace na trhu s energiemi a v návaznosti na ochranu spotřebitele před dalším zdražování. Chov prasat prochází velmi těžkým obdobím. Podnikům, které se věnují chovu prasat a které produkci dotují z platby na hektar, byly v rámci reformy společné zemědělské politiky finance značně zkráceny.
Děkuji, pane předsedající. Členové vlády, kolegyně, kolegové. Celková částka, která se týká kultury, bude něco kolem 900 milionů korun. Nyní tedy k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Důvodem je to, že se rapidně zvyšují ceny energií, a to se zákonitě odrazí v hospodaření těchto příspěvkových organizací. Pokud bychom nenavýšili tuto kapitolu, může dojít ke snižování odměn už takhle velmi nízce odměňovaných pracovníků v kultuře. Týká se to příspěvkových organizací, jako je například Národní galerie, Moravská galerie Brno, Památník Lidice nebo Národní divadlo. Tento investiční program je zřízen s cílem rekonstrukce, výstavby, vybavení a modernizace 27 objektů. Program má sedm podprogramů, jeho účastníky jsou státní příspěvkové organizace, jako je Národní památkový ústav, Národní divadlo, Národní muzeum, Národní technické muzeum a další. Důvod je poměrně jasný. Tam navrhujeme navýšit částku o 50 milionů korun. Tato podpora je zaměřena na nezřizované, to znamená nestátní instituce, které pořádají velké festivaly, významné taneční a divadelní produkce, výstavy, semináře s mezinárodní účastí. Týká se to jak oblasti divadla, tance, hudebního a výtvarného umění. Tento pozměňovací návrh se týká záchrany a obnovy kulturních památek a veřejných služeb muzeí. Tady navrhujeme navýšit částku o 150 milionů korun. Týká se také záchrany a obnovy kulturních památek, veřejných služeb, muzeí a je to část programu ochrany a péče o kulturní statky, kde navrhujeme zvýšit částku o 20 milionů korun. Z tohoto programu jsou dnes poskytovány dotace na projekty zaměřené na naplňování standardu, časové dostupnosti vybraných veřejných služeb, kterým je poskytování informací o sbírkách, které poskytovatelé standardizovaných veřejných služeb spravují. Z tohoto programu by měly být alokovány finanční prostředky na podporu výstavních a expozičních projektů muzeí a galerií, které nelze zajistit z běžného rozpočtu na provoz a činnost, a dále na zpřístupnění expozic a výstav osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Týká se specifického ukazatele Podpora rozvoje a obnovy materiálně-technické základny regionálních kulturních zařízení, kde navrhujeme navýšit částku o 80 milionů korun. Tyto prostředky by měly alespoň částečně uspokojit požadavky, které jsou zahrnuty v Národním investičním plánu. To znamená částečně zrealizovat projekty velkého rozsahu.
To je nárůst téměř pětinásobný a v tom rozpočtu to nenajdete. Už teď je jasné, že při růstu cen základních potravin nebude tato dávka stačit, a vůbec tam není zohledněno, že ačkoliv byl léta setrvalý stav a počet vězňů klesal, tak teď mírně stoupá.